Takže já říkám, formálně neutrální, ale spíš souhlasné ve smyslu řešení této problematiky.
Otevírám obecnou rozpravu a s přednostním právem je do ní přihlášen pan poslanec Michálek.
Vláda stanoví nařízením obsah žádosti podle věty první a zásady činnosti organizace stanovené zálohy státu, zejména způsob koordinace jejich činnosti a přípravy plnění jejich úkolů se složkami integrovaného záchranného systému. Následující paragrafy se přečíslují. Za třetí. A prosím vás o podporu tohoto pozměňovacího návrhu.
Ptám se na zájem o závěrečná slova. Paní zpravodajka?
Co se týká toho, co zmínil pan kolega poslanec Volný. Účelem zákona není jenom řešit problémy, které už tady jsou. Toto je zákon. Zmínil jste skateboardy, lasery, samozřejmě ty další věci.
Je to přesně naopak.
Organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil návrh pořadu 61. schůze dne 30. září tohoto roku. Pozvánka vám byla rozeslána elektronickou poštou téhož dne. A nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslankyni Kateřinu Valachovou a poslance Víta Rakušana. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovateli 61. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Kateřinu Valachovou a Víta Rakušana. A nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 61. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo. Označení známé z Německa se vžilo i u nás, přestože o kopii toho německého nejde a jít nemůže. Dovolte tedy, abych se nyní tady zamyslela nad nejen samotným návrhem, ale i nad okolnostmi jeho vzniku a některými dalšími souvislostmi. Situaci komplikovala nejen nejistota, kterou přinesla pandemie, ale také rozdílná očekávání jednotlivých účastníků. Vláda byla pod tlakem sociálních partnerů, kteří chtěli mít trvalejší normu k řešení nenadálých situací, podobných té, která nyní nastala.
Já vás ještě na okamžik přeruším a opravdu poprosím o klid v sále.
A nelze je využít s využitím běžných manažerských nástrojů či jiných možností podpory zaměstnanosti a podnikání. Letošní situace není zcela nová. Jistě si vzpomínáte na léta 2008 až 2009, kdy naše hospodářství bylo vystaveno podobné situaci. Už v té době zaznívaly hlasy, že by bylo dobré mít podobný nástroj, který mají naši sousedé v Německu nebo Rakousku. Nástroj, který pomáhá firmám překonat nejhorší dobu poklesu zakázek a umožní jim zachovat si nejdůležitější zaměstnance, s nimiž pak obnoví rychle výrobu, až se krize přežene. Německý ani rakouský model však nelze do našich podmínek jednoduše přenést. Tím je příspěvek v době částečné nezaměstnanosti.
Já vás opravdu prosím o klid. Jestli něco potřebujete probrat, běžte ven! Potřebujete telefonovat, běžte ven!
Když přišla koronavirová krize, naše vláda na to reagovala, podobně jako vlády ostatních zemí, omezením některých podnikatelských činností, aby zabránila šíření viru. Další firmy omezily či zastavily svůj provoz z nejrůznějších důvodů samy. Přitom se ukázalo, že příspěvek v době částečné zaměstnanosti nedokáže naplnit potřeby zaměstnavatelů. Podobně reagovaly i vlády z ostatních zemí. I další státy přistoupily k vytvoření speciálních programů podpory nebo k úpravám existující standardní úpravy kurzarbeitu. Na situaci, která nastala, nebyl připraven nikdo.
Děkuji za slovo. Když mě uvádějící profesor Máca před mým vysokoškolským působením vždycky říkal, pane kolego, vy máte představu o tom, že všichni, kdo vás poslouchají, mají stejné penzum znalostí. Já tím nechci nijak snižovat znalosti z informačních technologií jednotlivých poslanců, ale pokud máme představu, že tyhle blackboxy, které se nakoupí, které budou sledovat traffic na internetu, zamezí nakaženému mailu v nemocnici, pak jsme hodně naivní. Chápu, jak by to mohlo zamezit dlouhodobému vytěžování mailového serveru na některém ministerstvu. Také to vlastně nejsou schopni sledovat lidé, vždycky to budou sledovat nějaké roboty. Ty někdo musí nastavit. Než je nastaví, tak stejně bude docházet k těmto únikům.
Děkuji, pane předsedající. Ta v podstatě zmínila, že by bylo dobré, kdyby se zástupci klubu KSČM sešli s panem brigádním generálem Berounem a o té věci se s ním pobavili. Takže tím, že to dneska jednáme, věřte, že se to posunulo dál i díky právě schůzce představitelů klubu KSČM s panem brigádním generálem.
Já vám děkuji. Faktické nejsou, v obecné rozpravě nemám nikoho přihlášeného elektronicky ani z místa, tudíž obecnou rozpravu končím. Ano.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych ještě při této příležitosti zareagoval na pár věcí. Chtěl bych opravdu zdůraznit, že se nejedná o komplexní pozměňovací návrh, ale pozměňovací návrh bude pouze zpřesňovat předložený návrh a obsahově ho nijak nemění, pouze ho doplní. K tomu pozměňovacímu návrhu - ten bude podrobně projednán na půdě výborů, kde je k této diskusi samozřejmě prostor. Potom může být i na půdě komise pro kontrolu Vojenského zpravodajství jednání o připravovaných změnách, které by tento zákon měl přinést. Včetně připravovaného pozměňovacího návrhu byly diskutovány se všemi zástupci poslaneckých klubů, mimo SPD, ať jsme naprosto přesní. Dále bych chtěl zareagovat, byť moji předřečníci již na to reagovali, NÚKIB tento návrh zákona podporuje a bere ho jako doplnění systému proti nejzávažnějším útokům ze zahraničí. Nebudu tady opět a znova vysvětlovat kybernetický prostor, rozložení a v tom jednotlivé gesce jednotlivých úřadů, jak to mají na starosti, to již tady opět zaznělo, a to je přesně ono, co je třeba pochopit. Potom tady zazněly, řekněme, nazvu to nepřesnosti k pasivní detekci. Nejedná se v žádném případě, že dojde ke sledování osob nebo informací. Potom tady zazněla od paní předsedkyně výboru pro obranu poslankyně Černochové samozřejmě připomínka k té dvoustupňové kontrole. Vážené paní poslankyně, vážení poslanci, vy s delší historií, co jste tady byli v minulosti, pamatujete si, že první začátek byl v roce 2016, kdy tento zákon byl předložen, a tenkrát nebyl projednán. Tento zákon, co předkládáme my, byl opravdu detailně a dlouhodobě prodiskutován nejenom v poslaneckých klubech, nejenom v rámci se státními organizacemi, ale i s nestátními, a myslím si, že jsme dospěli k dobrému konsenzuálnímu návrhu, kdy vás žádám o podporu tohoto návrhu.
Máme tady dva návrhy - na zamítnutí a na vrácení. Já jsem svolal poslance. Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Zahajuji hlasování na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování. Návrh byl zamítnut. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Nevidím, takže budeme hlasovat. Návrh byl přijat.
Účelem tohoto zákona má být údajně - cituji z důvodové zprávy - "znemožnit, aby se paramilitární skupiny fungující mimo relevantní bezpečnostní systém České republiky vyzbrojovaly a aby se zbraněmi usilovaly o prosazování svých ideologických cílů. Toto je veliká pravda, ale toto již dnes řeší celá řada zákonů a předpisů. A proto se budu ptát: Kdo jsou dnes ty paramilitární skupiny? Kolik jich u nás existuje? Jedna jsou čeští muslimští teroristé, tou druhou je fašizující Antifa a tou třetí naši ekoteroristé. Zde se opět ukazuje, že tento zákon je ve svém úvodu nadbytečný a nijak nezvýší bezpečnost této země. Možná to bude pro některé z vás překvapující, ale v současné době právní řád České republiky umožňuje i občanům České republiky používat násilí k dosažení svých cílů. Dokonce dovoluje používat palných zbraní k dosažení svých cílů, legitimních a legálních, jako je například sebeobrana. Mám na pana ministra vnitra několik otázek. Kolik je k dnešnímu dni v České republice paramilitárních skupin? O kom se tady vlastně bavíme? Opakuji, aktivit ani jedné z těchto skupin se tento zákon ve svém úvodním ustanovení, tak jak je napsán, nijak nedotkne a nijak neposílí státní aparát v preventivních bezpečnostních opatřeních. Co je pro mě lidsky i politicky nepohodlné, je i ta zarážející shoda napříč spektrem při tomto omezování osobních svobod. A tímto mířím zejména na své kolegy po pravé ruce, kteří by měli obhajovat co nejmenší stát a co nejvíce občanských svobod. Ono to není zarážející, pro mě je to přímo děsivé. Není to zákon, kterým občanům něco dáváme. Zákon, u kterého je taková shoda pozitivní. My tady nenavyšujeme důchody, nedáváme peníze lidem, na které dopadla krize spojená s covidem. Je to zákon, kterým se opět něco reguluje a občané se opět omezují. Všechny poslanecké kluby se shodují na tom, že chtějí další regulaci občanských svobod a jejich omezení, a to je mi minimálně podezřelé. Tento zákon nereflektuje skutečné hrozby, kterým dnes čelíme a které vyplývají ze sdružování lidí, kteří teď v tomto okamžiku aktivně plánují násilnou trestnou činnost směřující k terorizování společnosti a ke skutečnému fyzickému napadení, mrzačení i vraždění občanů naší země. A právě na tyto hrozby směřuje náš pozměňovací návrh, nebo naše pozměňovací návrhy, které jsme vypracovali společně s kolegyní Ivanou Nevludovou a Marianem Bojkem. Jako první k tomu směřuje náš pozměňovací návrh číslo 6218, který mění spornou, velmi obecnou a zneužitelnou gumovou definici toho, co je to ozbrojená skupina. Uvádí tuto definici do shody s tím, co je proklamovaným cílem zákona dle důvodové zprávy. Nicméně tvrdím, že v samotném návrhu zákona nic z tohoto zdůvodnění prostě není, a proto jsme navrhli tyto úpravy, které jsou naopak v naprostém souhlasu s citovaným textem. Zákaz skupin prosazujících ideologii hlásající ochotu použít násilí jako prostředek k dosažení cílů, které jsou v rozporu s právním řádem České republiky. Céčko zůstává stejné, opatření, která může stanovit vláda ve vztahu k podmínkám nakládání se zbraněmi v případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky. Zůstávají první body - střelná zbraň, munice, výbušnina, pyrotechnický výrobek. Přidáváme bodné, sečné, tupé a vrhací zbraně. Na základě posledních událostí zejména ze Spojených států můžeme říct, že velmi vražednou a oblíbenou zbraní teroristů z Antify je obyčejný skateboard. Generátory ohlušujícího zvuku. Zřejmě si dovedete představit, co to udělá s vaším sluchovým ústrojím, když vedle vás někdo spustí přenosnou lodní sirénu, která má 250 decibelů.
Jednak jsou to lidé, co účet v tuto chvíli mají, a už probíhá exekuce, a bohužel se opakovaně setkávají s tím, že jsou jim neoprávněně exekuovány účty exekutorem s tím, že exekutor nerozezná, jaké finanční prostředky, a že jsou to tedy ty nepostižitelné, na účtu aktuálně jsou. Podotýkám, že se s tím setkávají lidé opakovaně a přímo se tady, řekněme, šlape po krocích, které jsme my jako zákonodárci v minulých měsících a letech schválili a které vedly k tomu, že nezabavitelné částky jsme zvýšili tak, abychom zajistili, aby byli motivováni lidé více a více vydělat, odvést více na splátkách, ale zároveň aby jim také více zůstalo, aby mohli řádně a slušně žít a zajistit svou rodinu a co nejrychleji se z dluhů dostat. To je první skupina lidí. Tady chci zdůraznit zásadní přidanou hodnotu návrhu - a mohli bychom být maximalisté, a my s Patrikem Nacherem maximalisté jsme, takže to byste koukali, kdybychom měli 200 hlasů, co bychom vám předložili. Ale nemáme je. Takže předkládáme to, na čem máme všeobecnou politickou shodu i podporu odborníků. A ta přidaná hodnota u této třetí skupiny lidí je jednoduchá. To je třetí skupina, o kterou nám jde. Na závěr bych chtěla říct, že je mi velkou ctí, že jsem měla možnost se snažit dva roky získat většinu v Poslanecké sněmovně pro podporu tohoto návrhu, a vážím si podpory všech poslaneckých klubů, které tady jsou v této ctihodné Poslanecké sněmovně. A jsem ráda, že v roce 2020, byť ne úplně příjemné covidové době a možné ekonomické krizi, jsme schopni se na takovéto zásadní věci, která opravdu lidem pomůže, shodnout.
Tak já vám také děkuji.
Tak nejdřív ideologicky nebo věcně.
Bohužel to skutečně je tak, že aktuálně v přepočtu na počet obyvatel se v žádné evropské zemi neumírá na covid tolik jako u nás. Ten graf je alarmující. Slovensko je zde, Německo je zde, my jsme tato nejdelší čára. To je aktuální stav aktuálních úmrtí, každý den aktualizovaný. Tato smutná situace je zapřičiněna vašimi rozhodnutími. Mě proto zajímaly odpovědi na ty čtyři otázky, vaše vysvětlení pro Českou republiku.
Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Já chci jen říct, že váš graf je vytržený z kontextu a je nepravdivý. Já mám tady přepočet na milion obyvatel, tak jak se to vykazuje. Takže já nevím, proč tady to řešíte. A vy tady přicházíte s nějakým nesmyslem, který je nepravdivý. Takže nechci tady mluvit o nějakých metodikách, jak to mají na Slovensku, jak to mají jinde, tak to já nechci. Ale mě to mrzí, že tady říkáte nepravdu. Protože evidentně lžete a ta čísla jsou úplně jiná, já jsem je tady četl.
Máte slovo, pane poslanče.
Je to asi jediné řešení, které nezná . Takže zkuste si nejdřív přečíst, co jste říkali předtím, teďka říkáte zase něco jinýho. Jak vám to vyhovuje.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane premiére, já jsem se pokoušel tohle téma řešit na písemných interpelacích, tam bohužel nechodíte, tak ještě jednou tady. Já vám připomenu váš předvolební plakát, ukážu ho i vám - Nenechám ČSSD ukrást lithium stejně jako OKD. A mě zajímá, já jsem se na to ptal detailně pana ministra Havlíčka, bohužel jsem se nedozvěděl odpovědi na dvě zásadní otázky k této věci, tak to zkusím u vás. Pan Havlíček tvrdil, že to je jenom jakýsi majetek, který možná jednou zhodnotí naši pravnuci, ale já myslím, že občany spíš zajímá, kdy se z toho budou dát platit důchody, než toto.
Tak to je skutečně velký výrok ministra financí. A teďka si pletete aktivum a příjem rozpočtu. Takže když tady někde na dvoře začne někdo vrtat dole a navrtá v tisíci metrech zlato, tak je jeho. Že je to tak, pane ministře? Místo toho, aby bylo státu. To je celkem divné. Mně se to nelíbí, ale údajně to tak je normální. Pro mě ne, ale je to tak. Takže k tomu lithiu, prosím vás.
A za třetí. Jestli je pravda, že bez výjimky všechny scénáře, které byly komisi předloženy, pracují s cenou povolenky v roce 2030 ve výši 30 eur, tedy ve stejné výši, jako je teď. Zda opravdu věříte, že v nejbližších deseti letech se zastaví růst cen povolenek a jak.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji za dotaz a hned musím upravit některé věci, ačkoliv nerad. Nic se tam nezatajuje, všichni pracují s otevřenými informacemi. To jenom podotýkám právě s ohledem na to, že zástupci ekologických organizací si k takzvanému referenčnímu, koncepčnímu a progresivnímu scénáři ještě prosadili scénář ambiciózní, což je naprosto v pořádku, my jsme to respektovali a pracujeme s těmito čtyřmi scénáři. Jinými slovy není možné učinit to, že odstavíme uhlí a bude nám chybět zdroj, to znamená, staneme se nesoběstačnými, což ale není nic proti ničemu. Takže to jsou fakta, se kterými je nutné pracovat. To pochopitelně dopočítáváme i po té ekonomické stránce, čili každý zdroj něco stojí.
Děkuji za slovo.
Pan ministr chce odpovědět. Prosím.
Ano, teď se pracuje s aktuální cenou, protože samozřejmě nikdo neví, jakým způsobem se bude cena za emisní povolenky vyvíjet. Německo udělalo rok 2038, mají to opravdu na hraně, aby to zvládli.
Děkuji za slovo. Ptám se tedy, jaká opatření, nebo respektive jaké postupy zvažuje ministerstvo ohledně informování veřejnosti, která třeba není přítomna na sociálních sítích a na internetu, ohledně komunikace nějakých opatření, zejména tedy těch, která jsou výkladově složitější.
Já budu mít dotazy na pana ministra zdravotnictví. Dívat se na to téma z pohledu dlouhodobého horizontu. Kde nastane ten bod zlomu. Kolik vln nás čeká? Tady nejde o to přesně odpovědět harmonogram. To asi nejde. Když se podíváte, tak paradoxně třeba hypotéky teď zažívají rekordní růst.
Prosím, máte slovo.

Ovšem potom se zase vrátí. Ale z hlediska epidemiologického jsou problémem, protože i tito lidé tu nákazu šíří. Je v podstatě pouze dvojí cesta.

To zatím k dispozici není. Druhá cesta je, že budeme mít vakcínu.

Už tady máme příklady i z naší republiky, kdy se člověk znovu nakazil po době kratší než tři měsíce.

Pan ministr odpoví.
Pravdou je, že v našich podmínkách očkování proti chřipce není tím, co by bylo velmi preferováno naší populací. Podobně lidé přistupují k jiným vakcínám.
Pane premiére, polní nemocnice skutečně není žádný veletrh, to je pravda.
Pěkné odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové, a budeme pokračovat s interpelacemi na ostatní členy vlády... Připraví se pan poslanec Petr Gazdík.
A v tuto chvíli vlastně my čekáme na výsledek roku 2020, protože se to zhouplo opačně díky tomu, že se bude méně importovat ropa. Takže soustředíme se dneska v rámci správy hmotných rezerv na to, co je nezbytně nutné.